Co nám tady řekla paní ministryně, to je přece úplně průzračné jak křišťál. Anebo budete tak hodní a řeknete: Hele, tak to nějak spravíme, trošku to ošulíme. Vždyť to vlastně není úplně... To prostě nemůže fungovat. To není ani socialismus. To je prostě byrokratická překážka toho, jak z nich udělat vazaly, aby dosáhli na nějaké finanční prostředky pidi.
Zas ten politický jazyk. Já s paní ministryní souhlasím, že stát si má kontrolovat prostředky, které někomu dává, například formou dotací. Copak se to doposud nedělo? Potřebujeme nové povinnosti? Bez toho zákona to neumíte dělat? Takhle jednoduché to je. To je správná podpora. Tak dejte peníze těm obcím, ať to udělají. Tak já doufám, že máme klid a pan ministr Dienstbier nás se svými legislativními nápady už nebude příliš obtěžovat.
Děkuji. Máte slovo, pane senátore.
To je první věc. Což se nestalo. A to musí udělat vláda. A pokud to neudělá, tak Senát, doufám, bude držet své slovo.
Byl poslední v rozpravě. A ještě vidím pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Problém, na který se redukují námitky, to znamená příliš mnoho kontrol na samosprávy, podle mě nemůže obstát. Proč se navrhovalo. To byl pravý smysl, proč se šlo cestou rozšíření kompetencí NKÚ. Jestliže toto senátoři neviděli a zamítli jak novelu ústavního zákona, nebo neschválili ústavní zákon, tak zamítli tento sněmovní tisk, je to velmi špatný signál.
Ještě faktická poznámka pana poslance Radka Vondráčka.
Velice krátká faktická poznámka, dámy a pánové. Nesouvisí to přímo věcně, je to umělé spojení. Dejme šanci větší transparentnosti a rozšiřme působnost NKÚ. Bylo to marný, marný, marný. Hlavně ze strany obcí. Prostě intenzivně se na tom pracuje, je zájem. Kdybychom to mohli vrátit a udělat to znovu, udělali bychom to lépe. Ale myslím, že byla šance se nějakým způsobem dohodnout, a to se nám nepodařilo.
Já mám takový pocit, že ti, co to tady obhajovali nejvíce, tak nikdy v té komunální sféře nebyli. Opravdu nový! Takže řekněme si to na rovinu, je to další kontrola.
Jestli chcete přerušit jednání, můžeme pokračovat jistě i později, i po 19. hodině, to jistě rád někdo navrhne. Pokračujte.
Děkuji. Tak co tohle je za kontroly?
Vaše faktická poznámka.
Chtěl bych reagovat na pana poslance Paveru prostřednictvím pana předsedajícího. Tím, že by se vytvářely plány rozvoje sportu v obcích a městech, se vůbec nezvedne žádná byrokracie. A nedělá se žádná prognóza nebo plán na pět let, ale udělalo by se to třeba jenom vždycky na rok.
Děkuji panu poslanci. Prosím pane poslanče.
Že je podporují ještě víc zleva komunisté, to není nic překvapivého. A říkám deset let, protože to se vystřídaly mnohé strany, možná kromě komunistů všechny strany, které jsou v Poslanecké sněmovně. Aby to nebylo mířeno jako útok na tuto vládu. Mám zkušenost z Ministerstva dopravy. A že tam těch koncepcí máme! A strategií. A každá z nich byla důležitá. A každou z nich pak někdo kontroluje a píše. Já na nic z toho nevěřím, ale vím, že to je ideový svět paní ministryně. Že je to úplně zbytečné. A v tomto případě za to Brusel skutečně nemůže. My jsme ten zákon určitě nepodpořili z mnoha důvodů.
Poprosím poslance, aby se ztišili a převedli své hovory do kuloárů.
To má smysl a ty samosprávy si s tím poradí.
Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl.
Nicméně bych se rád zeptal. Teď vy nemáte jednotný formulář. Tak začnete přemýšlet o tom, že bude potřeba přijmout nějaké lidi, kteří by vymysleli jednotný formulář. Zjistíte, že ten jednotný formulář není možné udělat pro velká i malá města i střední města, protože každé je na tom jinak. Kašleme na nějaký seznam. Vždyť je to přece úplně jedno.
Děkuji panu poslanci.
Pozměňovací návrh by tedy měl umožnit, aby příjemcem dotací byly případně také obce a kraje. V této souvislosti je třeba zmínit i skutečnost, že jedním z významných zdrojů pro financování oblasti sportu byly pro obce vždy odvody z výnosů z loterií a jiných podobných her, které jsou mimo jiné vytvářeny ve značné míře také v souvislosti se sportem. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, tolik ke zdůvodnění pozměňovacích návrhů za Senát.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, včera vláda na jednání rozhodla o nové koncepci financování sportu. Navíc do sportu budou směřovat všechny výnosy z loterií a hazardu. Já tento názor nesdílím. Většina měst má komise pro mládež a sport. Tyto komise jsou určeny k tomu, aby rozvíjely ve svém městě sport a tělovýchovu. Můj pozměňovací návrh je motivujícím prvkem pro fungování komisí, z nichž mnohé dnes takové plány zpracovávají. Tímto pozměňovacím návrhem k řešení dojde. Jestliže se ztotožníte s názorem Senátu, že pro většinu měst a obcí je plán rozvoje sportu zbytečný, zůstaneme se svým snažením podpořit zdraví a sportovní aktivity dětí a mládeže opět na mrtvém bodě i přes zvýšení finančních prostředků. Hlasujte proto prosím pro verzi zákona tak, jak vzešla ze Sněmovny.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Simeon Karamazov.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, změny navrhované Senátem jsou rozumné a nevidím důvod, abychom je neschválili. Zejména vítám zrušení povinnosti, aby každá obec zpracovávala plán rozvoje sportu na svém území. Vždyť z více než 6 tisíc obcí v České republice jich polovina má méně než 500 obyvatel. Po nich opravdu nemůžeme chtít, aby povinně stanovovaly priority v jednotlivých oblastech sportu. V malých obcích často jde jen o několik málo sportů, mnohdy třeba pouze jen o fotbal. Ty se pak se svým zážitkem jistě pochlubí na výroční schůzi fotbalového klubu a my budeme pranýřováni za vytváření nepotřebné legislativy. Nechme proto obce žít svým životem a nepřikazujme jim nové, nesmyslné povinnosti. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo. Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové. Ten jste jako vládní většina změnili s tím, že věříte tomu, že stát bude lépe přerozdělovat finanční prostředky a bude lépe podporovat místní sportovní aktivity, než to dělají města a obce. Já to nepovažuji za moudré rozhodnutí a myslím si, že Senát v tomto ohledu jde dobrým směrem. Často se přizpůsobují dané situaci.
Pak chci říct, že nejsem určitě jediný, kdo zastával stanovisko Hospodářské komory, která nejenom že je ostře proti, taky poukazuje na možné protiústavní prvky tohoto zákona a diskriminaci vůči určité skupině podnikatelů. Je to jejich svobodné rozhodnutí, tak ho prosím respektujte. Vy osobně, kteří jste proti, tam nechoďte, nenakupujte, nikdo vás nenutí. My také nenavrhujeme návrh zákona, že musíte chodit ve vybrané hodiny nakupovat, tak vy nás nenuťte zase návrhem zákona, kdy nesmíme chodit nakupovat. Nechte to na každém z nás, ať se rozhodne. Tak jednoduché to je. Výborné! A pravdu tady úplně jednoduše řekl předseda hospodářského výboru. Co říkáte, kolegové? Když to projde, možná bychom něco takového mohli nabídnout, pak budou možná mít méně času na to vymýšlet takové nepraktické návrhy zákona.
S faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec František Laudát, po něm pan poslanec Pilný.
Za další. Za další. Přesný opak je pravdou. Takže prosím, přesný opak je pravdou! Neříkejte tady, že vy zastupujete zaměstnance! Vy děláte klasickou politiku proti zaměstnancům.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nehájím zájmy zaměstnavatelů ani zaměstnanců, hájím zdravý rozum.
Učinil to však nepříliš legislativně povedeným způsobem. Je navíc dobře známo a víme to všichni, že dnešní obchodní centra pronajímají prodejní místa jednotlivým obchodníkům, jednotlivým nájemcům, a tak se stejně ono obchodní centrum jednoduše zavřít nedá. U nás taková míra praktikujících věřících není, a to myslím ani na Moravě. Nesnažme se tedy lidem vnucovat, jak mají trávit neděle nebo svátky, zda je mají trávit v nákupních centrech, v přírodě nebo u televizní obrazovky. Navíc tedy stále přibývá nákupních center, která minimálně o nedělích a svátcích připravují nejrůznější kulturní nabídku. Jak hodnotnou, zde nechci rozebírat. Předně podle mého přesvědčení stát má jiné a dle mého názoru dostatečné možnosti, jak kontrolovat dodržování pracovního práva, a to i ve velkých řetězcích, a tím chránit zaměstnance. Senát opět trvá na svém původním návrhu.
Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pane ministře, omlouvám se, vy jste takový nenápadný.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom -
Poprosím, abyste pokračoval, až tady v sále bude klid.
To není žádné přesné určení věci, která má být vyšetřena. To je prověření nějaké činnosti. To je něco úplně jiného. A já si myslím, že bychom je měli nejprve vyslechnout, a potom na základě toho, co uslyšíme, by měla Poslanecká sněmovna teprve zvažovat, zda je co vyšetřovat. Takže tolik k tomu, co jsme navrhovali, a doufám, že to tak dopadne.
Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale já to za přesné určení považuji jako předsedající. Pokud byste proti mému postupu chtěl vznést námitku, tak samozřejmě máte možnost. S faktickou poznámkou pan poslanec Birke. Prosím.
Vážený pane ministře, vy nejste zástupce lidu! My jsme zástupci lidu, my jsme zvoleni.
Pane poslanče, prosím, mikrofon si dejte blíže, ať je vás lépe slyšet.
Nevidím důvod, mně přijde, že ten návrh je racionální. Ale mně přijde, abychom si tady hráli všichni na vyšetřovatele... V policii se má velet, v policii se má poslouchat, a jestli je někdo akční policista, tak já s tím mám docela problém, protože nevím vždycky, kde ten aktivismus skončí.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Hájek, po něm paní poslankyně Němcová.
Já si myslím, že tady rozhodně je co vyšetřovat! Tady jiná možnost není. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
A jak to bylo? Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že GIBS obžalovala, vymyslela si trestný čin, GIBS to vyřešila, že pana policejního prezidenta odvolali, dali pana Červíčka. To znamená, byl to jednoznačný boj o ovládnutí policie. Já jsem pořád ještě obyčejný občan, politikem jsem krátce. Mě nejvíc mrzí, že komunisté byli ti, kteří znemožnili, aby na tom výboru vystoupili.
Děkuji panu poslanci Hájkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, po ní paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Chalupa.
Dámy a pánové, já bych - Já bych chtěla doporučit panu ministru spravedlnosti, aby si přečetl ten návrh usnesení. Mně se zdá, že to je prostě úplně jasné vymezení toho, co má komise prošetřovat a koho má prošetřovat.
Už jsem říkal, že to vymezení jako předsedající považuji za dostatečné. Pokud byste proti mému postupu chtěli vznést námitku, máte možnost.
Ani brexit nebyl přáním současné britské vlády. Ale britský premiér dal občanům slib, že referendum bude, a také bylo, i když mu nakonec obrazně politicky zlomilo vaz. Rád bych také upozornil, že naslouchat občanům a plnit jejich vůli není nějaký negativní populismus, jak se nám snaží vsugerovat Sobotkova vláda, vedení Evropské unie a zmanipulovaná a prolhaná média, ale naslouchat občanům je a musí být vrcholná politikova povinnost. A to, že tohle přání politická scéna zleva i zprava ignoruje, považuji za zločinné opovrhování právem a vůlí skutečných pánů této země, českých občanů. Umožněte občanům, aby sami rozhodli o své budoucnosti. Evropská unie se velmi změnila od doby našeho vstupu. A to velmi negativně. A na závěr. Evropská unie se stala potíračem pravdy a svobody. Brusel každým dnem ubírá naši národní suverenitu. Bruselští federalisté se snaží pod záminkou humanity rozpustit evropské národy ve jménu chimérické multikulturality. Evropská unie ve stávající podobě je mrtvá! A Sobotkova vláda naopak tuto Evropskou unii podporuje. My v našem hnutí SPD odmítáme, aby se Brusel nadřazoval nad naše zákony a nad práva našich občanů. Tohle je naše země a naší povinností je bránit její suverenitu, její kulturu, tradice a občany. Žádám vás ještě jednou o podporu našeho návrhu na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.
Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařazení bodu podpora demokratického vyjádření vůle britského lidu v referendu o vystoupení z Evropské unie. Zdůvodňuji to následujícím. Vážené dámy a vážení pánové. Jako demokratická společnost musíme respektovat vůli občanů. Nesmíme dopustit, aby takzvané elity vládly a rozhodovaly o vůli občanů. Pokud by to tak bylo, byla by to tyranie. Z tohoto důvodu Sněmovně navrhuji následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijímá výsledek referenda o vystoupení z Evropské unie ve Velké Británii jako výsledek demokratického projevu vůle britského lidu. Uvedený bod navrhuji zařadit na dnešní den jako první bod.
Každopádně jako první bod dnešního jednání již byl navržen jiný bod. Tak jenom pro pořádek. I tak trváte na tom, aby ten bod byl zařazen jako první?
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. V době, kdy v přímém přenosu sledujeme dokončení vytunelování podniku OKD v kauze, kde drzost majitelů překonala všechny meze, jste schválili zákon, který míří pouze na malé podnikání. Stát se s arogancí rozhodl došlápnout si na stovky tisíc živnostníků. Vůbec nezpochybňuji, že zde dochází ke krácení daní. Žádný živnostník ale po sobě nenechá tisíce nezaměstnaných a dluhy za miliardy.